Teď mě nechytejte za slovo. Tak jenom si uvědomme, že není tak jednoduché zákonem některé věci stanovit. A mimochodem lichva není ani tolik o úrokové sazbě jako o podmínkách, za jakých je ten úvěr poskytován. Znovu apeluji na to schválit sněmovní znění, protože to není žádné nadužívání. Děkuji vám za pozornost.
Jenom pro zajímavost, poslanec poslance oslovuje prostřednictvím, takže pane guvernére, vy vlastně můžete přímo, nemusíte mým prostřednictvím.
Podle mých informací zhruba polovina byla vyhodnocena jako oprávněná a polovina jako neoprávněná. Ale i kdyby byly všechny označené jako oprávněné, a nechci to zlehčovat, ty konkrétní případy, tak já jsem teď chvilku debatoval s paní ministryní, hrubý odhad, to číslo není úplně ověřené, že těch transakcí proběhnou miliony ročně. A naše reakce na takové 0,0 - já nevím, to není ani promile, to je dávno pod tím - je masivní nahrávání. Ale to není žádná pravda. A pak je možnost samozřejmě té kontroly. Ale vezměte si ten nepoměr. Žádný problém není, ale chceme nové pravomoci. Je to hrozně podobný přístup. Říká se tomu prevence. A já tomu říkám zvyšování regulací, pravomocí státu a zmenšování role sebevědomého a zodpovědného občana. Jak s ní mají pracovat ti, kteří chtějí využít a něco investovat? Taková informace je jim úplně k ničemu, když to řeknu slušně.
Už jsem přivolal naše kolegy z předsálí. Ptám se, kdo je pro senátní verzi. Ptám se, kdo je pro.
Tyto dva návrhy, jak zmiňoval pan předseda, 63 návrhů v tom první tisku. Vláda se o živnostníky zjevně zajímala. Jak vidíte, legionářů tu už mnoho nemáme. Čili tyto zákony jsou vpravdě obsoletní, ale pořád tu vyvstává ta otázka těch právních účinků, nicméně můžeme se s tím vypořádat dohromady s tím návrhem vládním.
Já se omlouvám, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu.
Vážené kolegyně a kolegové, já v podstatě jsem to zásadní řekl k tomu vládnímu návrhu zákona. A to se týká i těchto návrhů zákona, které teď tady máme před sebou. Já bych si tady dovolil ještě udělat takovou malou odbočku, která s tím trošičku souvisí. Tady bych si dovolil připomenout, že chybí zásadně ta hlubší analýza rozboru těchto předpisů.
Prosím, máte slovo. Hlásí se, prosím, ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. Budeme nyní hlasovat o návrhu, který zazněl v obecné rozpravě, o návrhu pana poslance Grospiče, abychom zamítli předložený návrh. Na hlasování jsme připraveni. Návrh byl přijat, a tím samozřejmě končíme další projednávání tohoto návrhu.
Nejdřív komentář k tomu jednání. To nevadí. Nebudu opakovat stejná slova jako u předchozího tisku, nicméně vám přečtu alespoň tři body, které navrhujeme zrušit. A stejně tak mi to nedá, v roce 2018 tehdejší ministr dopravy ohlásil skvělou úvěrovou linku z Evropské investiční banky až ve výši 100 miliard korun na dopravní infrastrukturu.
Další věc je zajímavá v tom, že Kosovo není členem OSN. Můžete namítat, že jsme jednou uznali Kosovo a že vypovězení uznání státu by byl nebezpečný precedens. Mohu říci, že uznání Kosova už proběhlo v několika státech světa, naposledy v Surinamu. A musíme si také uvědomit, co dnes je Kosovská republika. Proto si myslím, že nadešel čas, a myslím si, že je to téma napříč politickým spektrem, že uznání Kosova v roce 2008 bylo chybou. Proto bych byl rád, kdyby se v Poslanecké sněmovně našel dostatečný počet podporovatelů tohoto návrhu.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení a chtěl by navrhnout nějakou změnu schváleného pořadu schůze. Nikoho nevidím, že by se hlásil. Přivolal jsem kolegy z předsálí. Omlouvá se pan poslanec Jaroslav Dvořák dnes od 14 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Teď mám dotaz i na všechny zástupce klubů. Ještě neuplynula ta první půlhodinka. Poté bychom dokončili hlasování.
Proto bych prosila, zda by bylo možné, abyste podpořili jeho pevné zařazení na středu jako první bod dopoledního programu.
Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh přijat nebyl, o pevném zařazení už tedy nebudeme hlasovat. Nyní je tady poslední návrh, návrh paní poslankyně Kovářové, abychom bod 256, informace vlády České republiky o zajištění dostatečných kapacit předškolního a školního vzdělávání, včetně jeho finančního zabezpečení - říkám to správně, plus minus, bod 256, abychom ho zařadili ve středu, to je zítra, jako první bod jednání. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozeslány do vaší pošty. Nejprve bych tedy požádal, aby se slova ujal pan senátor Vladislav Vilímec.
A další údaje jsou také zajímavé. Detailnější popis bych nechal na panu guvernérovi.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Takzvaná kauza investičního životního pojištění se svým rozsahem týká řádově milionů smluv životního pojištění. Česká národní banka se v této kauze IŽP, odstartované fakticky na základě právních názorů finančního arbitra někdy již v roce 2015, nijak neangažuje, minimálně nejsou patrné žádné aktivity ve prospěch poškozených spotřebitelů. Česká národní banka má přitom povinnost nejenom dohlížet na stabilitu pojistného trhu, ale má rovněž chránit zájmy spotřebitelů.
Děkuji, vážený pane předsedo. Já nejprve s dovolením ještě k té zprávě. Dohlížíme 26 tuzemských pojišťoven, jednu zajišťovnu a částečně i 20 poboček zahraničních pojišťoven.
Protože nikdo nevystoupil v rozpravě podrobné, ani to nikdo nenavrhl, tak i podrobnou rozpravu končím. Děkuji panu guvernérovi České národní banky Jiřímu Rusnokovi. Nyní jsme vyčerpali podle programu schůze body, které se týkaly zpráv, a vrátíme se do prvních čtení zákonů, tak jak je tady máme. Prvním je bod číslo Děkuji za stručné uvedení návrhu zákona. Nyní tedy požádám o zpravodajskou zprávu pana zpravodaje.
Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Není tomu tak. Jenom konstatuji, že jde o
Děkuji. Sbírka bude veřejně přístupná a bude to veřejně přístupný elektronický informační systém. Tento návrh je doprovázen návrhem novel několika zákonů, které v současnosti obsahují pravidla publikace různých právních předpisů, které nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů, a tento návrh změnového zákona má číslo tisku 576 a je to další tisk v pořadí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, jak již uvedl navrhovatel, cílem návrhu zákona je zřízení Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů jako informační systém veřejné správy. Ve Sbírce právních předpisů se vyhlašují obecně závazné vyhlášky a nařízení vydané územními samosprávnými celky a předpisy vydané správními úřady. Správcem sbírky právních předpisů bude Ministerstvo vnitra. Předložený návrh zákona odstraňuje nedostatek ve vztahu k dostupnosti práva ze strany jeho adresátů. K tomu slouží navrhované podmíněné nabytí platnosti a účinnosti právních předpisů vyhlášením právě v centrální sbírce právních předpisů, jakož i uložení povinnosti původcem právních předpisů vložit všechny stávající právní předpisy v přechodné lhůtě do tří let do sbírky právních předpisů pod sankcí pozbytí jejich platnosti.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně tady zmiňovala, že všechno bylo důsledně předjednáno, všechno bylo jaksi učesáno a tento tisk projde Sněmovnou jako nůž máslem. Tak je to například to, že u výběru soudců se říká - vždyť v té komisi budou mít soudci většinu. Jenže chyták je v tom, že ty soudce vybírá Ministerstvo spravedlnosti. Nedělejme z nich nedostatečné, že je potřeba všechno centralizovat. Rozumím těm výhodám toho manažerského principu, že si předseda vybírá svůj tým, a může tedy efektivně jako funkcionář řídit ten soud. Že dává jakési hodnocení toho, jaký ten kandidát je. A sice jestli po přijetí této novely bude vstoupit do justice tak zajímavé, jak by si možná navrhovatelé přáli. Protože tam je vlastně trojí přezkušování. My se tváříme, jako by ten systém snad nebyl schopný odhalit někoho, kdo v rámci té justice nemá co dělat, kdo není dobrý právník, kdo není dobrý z hlediska nějakého rozhodování o těch věcech, které jsou svěřeny třeba asistentům, a tak podobně. Ne na praktičnost, ale na technicistnost. A ta řešení už předestřel mírně - může to být nějaký sabatikl, může to být nějaká podpora, například třeba rekreační činnosti nebo něco takového. A věřím, že se to tam podaří dodat. Ohledně uspořádání seminářů to v tomto období bude trochu horší. Bohužel to asi úplně nepůjde, nebo 99 lidí tedy.
Ano, reflektuji náš návrh. A nyní s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Helena Válková a připraví se na faktickou pan poslanec Jiří Kohoutek. Vaše dvě minuty prosím.
Děkuji, pane předsedající. To tady možná také některým z vás, kdo nežijí justicí, uniklo. Myslím si, že Dominik Feri vaším prostřednictvím to velmi hezky vyjádřil. Samozřejmě optikou toho mladého studujícího práva, že si přeje rovné podmínky. A někdy ten mrav je příznivější pro budoucího soudce, respektive adepta na soudce, někde ne. Proč by tomu tak mělo být, nikdo z nás neví. Tak to je první. Ale připojuji se také k tomu, co zde zaznělo, že by ta lhůta mohla být o 20 dní prodloužena. Je tam těch změn potřebných více.
Já se domnívám, že v prvé řadě je třeba vzít v úvahu, že předkládaný návrh bude mít nezanedbatelný dopad na státní rozpočet, pokud jde o činnost Justiční akademie a potřebnost nárůstu počtu zaměstnanců, jakož i potřebnost manažerského vzdělávání pro předsedy okresních, krajských a vrchních soudů. Je nepochybné, že je třeba zajistit kvalitní přípravu budoucích soudců. O tom asi není diskuze. Lze však mít určité pochybnosti o navrhovaném systému výběrů soudců a soudních funkcionářů, protože navrhovaný systém se jeví jako poměrně složitý a nákladný. Zavádí se pozice asistentů a justičních kandidátů, přičemž justičním kandidátem je možné se stát po úspěšném absolvování výběrového řízení.
Pan poslanec Vondrák ruší svoji omluvu, pan poslanec Pražák taktéž, paní poslankyně Pastuchová taktéž. Nejprve návrhy z dnešního grémia. Navrhujeme vyřadit bod 20, sněmovní tisk 669 - návrh zákona o nakládání se zbraněmi, prvé čtení, a bod 21, sněmovní tisk 92 - návrh zákona o zbraních, prvé čtení. To je z mé strany vše. S náhradní kartou číslo 17 hlasuje pan poslanec Michálek. V tuto chvíli zde mám dvě písemné přihlášky. Nejprve pan předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník.
Stručná prosba volební komise. My prosíme o přeřazení už zařazeného bodu číslo 190 - návrh na volbu členů Rady státního fondu kinematografie.
Jako další se k pořadu schůze přihlásil pan poslanec Daniel Pawlas.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já bych měl návrh na zařazení nového bodu. Co mě k tomu vede a co k tomu vede náš klub? My se tady dlouhodobě vyhýbáme otázce Kosova. Sněmovna přijala toto usnesení, přesto vláda na svém výjezdním zasedání uznala Kosovo.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
V podstatě toto je zpráva, která popisuje situaci, kdy Česká republika procházela od jara 2018 vysoce příznivým vývojem, takže tomu odpovídá i ta zpráva.
Zatím se nedaří sehnat žádného z členů... Už je tady paní ministryně financí! Pan guvernér České národní banky.
Samozřejmě se také zabývala celkovým stavem bankovního sektoru, který je testován těmi zátěžovými testy. Už tady bylo hovořeno o proticyklické kapitálové rezervě, kterou s předstihem centrální banka jako makroobezřetnostní autorita stanovuje. To jsou myslím věci, které jsou všeobecně známy a jsou dohledatelné snadno v té zprávě. Orgány České republiky tedy reagovaly i na varování Evropské rady pro systémová rizika, což je evropská instituce pro makroobezřetnostní politiku. Varování je slabší úroveň než doporučení. To varování bylo vydáno také pro Německo, Francii, Island a Norsko. Děkuji vám za pozornost.
Zájem o závěrečná slova, pane zpravodaji? Pan guvernér zřejmě také ne. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl pan poslanec Rais. Budeme hlasovat o předneseném návrhu usnesení, tak jak zaznělo v rozpravě od pana zpravodaje. Ptám se, kdo je pro přednesený návrh usnesení. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Všem vám děkuji a končím tento bod.
Souviselo to do jisté míry asi i s tím suchým obdobím v Evropě, ale samozřejmě tam budou i nějaké další důvody. Opět je to oblast, kde ta standardní měnová politika má velmi málo schopností to ovlivnit. Jestliže dneska máme pokles cen ropy o 30 i více procent, tak je zjevné, že v několika málo týdnech až měsících se to musí projevit i v našich cenách na stojanech benzinových čerpadel. Takže tam bychom o jisté stagflaci mohli mluvit. Teď se mi zdá, že pravděpodobnost tohoto scénáře se výrazně snížila, že minimálně v té složce inflace, že inflace prostě půjde dolů, že tam je vysoká pravděpodobnost. Mohou nastat krátkodobě nějaké specifické případy, kdy zkolabuje nabídka z důvodů logistických, de facto koronavir, lidé nejsou v práci, nefunguje doprava a nějaké produkty se nedostanou na místa, na která by se jinak dostaly, a dojde k nějakému trochu spekulativnímu částečně někde zvýšení cen. Takže samozřejmě může se to v jednotlivých případech stát. Tam bych to viděl možná ještě jako větší riziko. Ono je to trošku vždycky složité. I tady to zvýšení bylo velmi těsné. Ale ta jedna věc je debata o nastavení, o režimu měnové politiky, jestli se vyčerpalo cílení, jak má vypadat alternativa, případně jak mají vypadat jiné cíle, než je jenom inflace. To je legitimní debata. Ta se vede a my jsme jí otevřeni a připraveni. Všichni zůstávají u toho, co bylo zavedeno, protože, řekl bych, nic lepšího se zatím nenašlo, anebo ty alternativy mají řadu problémů. Vy jste sám zmínil Spojené státy. Existují další země. Některé další, zejména z té anglosaské oblasti, které mají rovnocenné cíle v oblasti zaměstnanosti nebo ekonomického růstu nebo nějakého dokonce blahobytu. Austrálie má takhle definovaný cíl. Takže určitě to je legitimní. To určitě nemáme problém. Teď k té konkrétní situaci nechci dál spekulovat. My to teď děláme velmi hekticky - každý den se snažíme získávat nová data, poznatky třeba i řekněme určité anekdotické povahy z reálné ekonomiky, ze zahraničí, abychom pokud možno dobře na tu situaci v dalších krocích měnové politiky jednali a reagovali, abychom nejednali ukvapeně, ale také samozřejmě opožděně.
Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti?
V tomto případě je otázkou, proč navrhovatel tuto věc neupravil výslovným zákazem takovéhoto kroku, ale spokojil se pouze s konstatováním v důvodové zprávě, že takové případy by se neměly vyskytovat. Důvodová zpráva není závazným textem, závazným textem je právní text. Předpoklady pro jmenování do funkce jsou však stanoveny přímo zákonem. Nově se zavádí povinnost absolvovat manažerské vzdělání pro justiční funkcionáře, a tady jsou ty zmiňované náklady pro Justiční akademii. Předkládaný návrh upravuje pravidla výběrového řízení, složení výběrové komise, které se odvíjí od obsazování pozice, a soudci v ní mají většinu. Teď je otázka, jestli toto je správný přístup, anebo jestli by se nemělo polemizovat o tom, zda soudci by neměli vybírat vlastně primárně sami sebe. Přístup k odborné justiční zkoušce zůstává zachován pro osoby uvnitř justice, tedy asistence soudců a vyšší soudní úředníky, a dále bude vykonávání odborné justiční zkoušky umožněno státním zaměstnancům ve služebním poměru v oboru služby legislativa a právní činnosti za zákonem stanovených podmínek.